Přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji, aby předmětný návrh zákona projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji, výbor pro bezpečnost. Pokud nikdo nemá další návrh na přikázání jinému výboru, budeme hlasovat o těchto dvou návrzích. Nejprve tedy návrh pana poslance Bendla o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klučky, který navrhl tento návrh zákona přikázat výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Pardon, omlouvám se. Odhlašuji vás tedy všechny. Počet přihlášených se ustálil a já zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 45 dnů. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro bezpečnost, garančním výborem byl určen výbor pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena na 45 dnů.
Krátké zdůvodnění. Za této situace by stát nemohl na kraje výkon správy silnic první třídy převést. Tady si dovolím dát trošku delší zdůvodnění. Maximální výše sankce 100 tis. Kč je navržena stejně jako u sankce za porušení povinností spojených s mýtným systémem. Podotýkám, že všechny tři byly předjednány s Ministerstvem dopravy s tím, že až na malé zdůvodnění jejich stanovisko bylo kladné. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Birkemu.
Své odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Korte.
Jeho odůvodnění je poměrně velmi stručné. Je to návrh potírající jazykový zločin, neboť nelze tolerovat, aby text zákona, to jest všeobecně právně závazného předpisu, nerespektoval úřední jazyk státu. Mohou se tak obměňovat průběžně, jak končí jejich životnost.
Já děkuji panu poslanci Kortemu. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.
Jedná se zejména o nově vybudované úseky dálnic s nízkou dopravní zátěží, odpovídajícím povrchem a dostatečnými rozhledovými poměry.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Dobré odpoledne. Tato směrnice stanoví pravidla pro objekty, v souvislosti s jejichž provozem dochází k používání takových nebezpečných chemických látek a směsí, které představují zvýšené riziko mimořádných událostí. Předmětná regulace, přijímaná za účelem prevence takových mimořádných událostí, stanoví systém opatření, jež jsou jednotliví provozovatelé těchto objektů povinni zavést, aby zabránili vzniku závažných havárií. Je to především to, že dochází k rozšíření působnosti nového zákona o prevenci závažných havárií, a to ve vztahu k objektům podzemních zásobníků plynu. Dále návrh nového zákona přesněji vymezuje povinnosti provozovatelů týkající se kategorizace jimi užívaných objektů. Dochází k harmonizaci požadavků kladených na obsah bezpečnostní dokumentace a významných změn doznal také proces schvalování bezpečnostní dokumentace krajskými úřady. Mimo jiné dochází také k výslovnému zakotvení úlohy hasičského záchranného sboru kraje při zpracovávání vnějších havarijních plánů. Dochází rovněž k systemizaci právní úpravy kontroly dodržování povinností ukládaných zákonem o prevenci závažných havárií.
My navrhujeme, aby obdobné ustanovení platilo i pro dálnice. To znamená tam, kde to bezpečnost - zejména bezpečnost silničního provozu umožní. Dokonce si myslíme, že ty značky by neměly být ani trvalé, ale že by měly také reagovat na počasí, případně na viditelnost. Já myslím, že to má logiku. Není to obsahem tohoto zákona, ale myslím, že to je věc, pokud ten zákon bude schválen, a předpokládám, že ano, kterou bychom se zabývat mohli. My jsme z toho tisku 1001 vybrali jednu věc a jednu jsme přidali. Vybrali jsme tu věc - my jsme to nechtěli dělat, poslaneckým návrhem zákona jsme nechtěli dělat tuto velkou novelu. A přidali jsme věc, která v tom původním návrhu zákona nebyla, to znamená, pořád máme v platné legislativě elektronické viněty pro osobní vozidla, mají fungovat od 1. ledna 2016, a pokud je zrušíme, tak ať se to Ministerstvu dopravy líbí nebo nelíbí, tak musí připravovat zavedení. Dneska to sice nikdo nepodporuje, ale v zákoně to je. A nabízeli jsme i spolupráci tehdejšími ministru dopravy, že prostě to není problém, pokud přijde legislativní či právní odbor Ministerstva dopravy s lepším řešením, tak není žádný důvod, abychom se o to přetahovali a to lepší znění nepodpořili. Bohužel aspoň pro starosty těch dotčených měst, kterým dneska jezdí těžké vozy po silnicích, které tam jezdit nemají, jsme ztratili 12 měsíců. To ale neznamená, že dneska budeme proti. Takže ten pozměňující návrh jsem odůvodnil. Já si myslím, že takové úseky existují, a je to stejný princip jako na těch jedničkách. Je to poměrně bezpečné. Přitom nebezpečné úseky jsou úplně někde jinde než tady. Já si to totiž nemyslím. Ono to vypadá možná jako detail, ale pro toho starostu, který to řeší, to detail prostě není. A my mu chceme dát nějaký nástroj, protože většinou to vzniká tak, že někdo si stěžuje a teď ten starosta to má řešit. Ale zase známe některé policisty v některých regionech, kteří jsou proti všem navrhovaným změnám.
Já děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák - ale to je omyl. Takže teď je řádně přihlášený pan poslanec Josef Šenfeld, po něm pan poslanec Daniel Korte.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, já si dovoluji se přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2150, který je uveřejněn v elektronickém systému dokumentů. Specifika zemědělské nebo lesní výroby neumožňují zajistit odstranění znečištění bezprostředně, neboť v případě například řepné kampaně vyjíždějí zemědělské stroje na komunikaci mnohokrát za den, a požadovat tudíž okamžité odstranění znečištění je nereálné.
Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích Mám přihlášku pana poslance Holíka, ale před ním ještě s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Ale ještě než mu dám slovo, musím konstatovat některé důležité věci. Lhůta k projednávání tohoto bodu je tedy zachována podle zákona o jednacím řádu. Pana starostu tady vidím, vítám ho tady mezi námi. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já osobně jsem se v tom velmi dobře vyznal. Z mého pohledu jsou naplněny všechny podmínky pro to, abychom o návrzích usnesení mohli pokud možno co nejdřív začít hlasovat.
Informuje se o tom v televizi. Byla to silnice, která řadě lidí hodně komplikovala život, protože místo dvou kilometrů museli jezdit do kola asi šestnáct. Jak jsem řekl, dochází k vyvážení, dochází ke kontrole těchto skladů. Děkuji zatím za pozornost.
Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera.
Já opravdu jen teď velice krátce. V návrhu usnesení, které jsem načítal ještě minule, když probíhala tato schůze, bych chtěl opravit dva z těch bodů, po domluvě s legislativním odborem nemusím načítat celé. Čili slova "Ministerstvo vnitra" nahradit slovem "vláda".
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovoluji upozornit na určitý rozpor, který je ve stanoviscích ke dvěma usnesením. V tom stanovisku je napsáno, že toto muselo být bráno v potaz, neboť se v rámci povolovacího řízení vyjadřoval i Český báňský úřad atd., že jde o muniční sklady a že to musel obsahovat i kolaudační souhlas s užíváním stavby. Já bych zde rád řekl, že z těch dokumentů, které jsme měli k dispozici, bylo zřejmé, že se jednalo pouze o povolení ke zkušebnímu provozu a že ve všech stanoviscích, která jsme měli k dispozici i od lidí z petičního výboru, bylo vyjadřováno, že se jedná o areál bývalého muničního skladu, tedy o areál, kde není skladována munice.
Ale toto řešení se ukazuje, že není účinné. Tato Sněmovna shledala tento návrh nevyhovující, nepodpořila jej. Ale i to je věc, která nemusí přinést účinek, zejména ve vynalézavém českém prostředí.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.
Mám pár poznámek k této novele. To je tuším 1. června, pokud si to dobře pamatuji. Administrativní zátěž, aspoň to, co se můžeme dočíst v důvodové zprávě, tak administrativní zátěž se konstatuje u řady dalších bodů v důvodové zprávě - že dojde k mírnému navýšení administrativní zátěže u podnikatelských subjektů. Nicméně v dalších částech důvodové zprávy je použita formulace, že celkovou administrativní zátěž není možné stanovit. Takže jsou tam nějaké rozpory, jakou administrativní zátěž to přinese. Otázku, kterou tady vyvolala definice nakládání s vybagrovanými sedimenty, už tady zmiňovali mí předřečníci. Já doufám, že se ve výboru dozvíme, jakým způsobem to bude přesně řešeno.
Děkuji, eviduji váš návrh. Tedy zahajuji hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra Ťoka. Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Děkuji za pozornost.
Osobní údaje budou řídicí orgány získávat primárně od subjektů údajů, tedy od podpořených fyzických osob, a to prostřednictvím příjemců realizujících jednotlivé projekty. Pozitivum je tedy ve finančních prostředcích zajišťujících větší zaměstnanost. Navrhovaná úprava je dle Ministerstva práce a sociálních věcí i Úřadu na ochranu osobních údajů slučitelná s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Náklady budou vynaloženy na základě nařízení Evropské unie. V důvodové zprávě se však neuvádí, že zákonitě dojde k dalšímu administrativnímu zatížení pracovníků České správy sociálního zabezpečení. Ministerstvo práce a sociálních věcí si už nějak v minulosti zvyklo, že jeho organizace vždy a vše zajistí. Česká správa sociálního zabezpečení vedle důchodového a nemocenského pojištění navíc každoročně zúřadovává příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a správu šesti odškodňovacích zákonů. Nová je i agenda spojená s novelou zákona o zaměstnanosti a evidenci zdravotně znevýhodněných. Nyní máme před sebou sněmovní tisk 406, který přidává další administrativní zátěž. Vše se mělo a má zajišťovat stávajícím počtem zaměstnanců a bez zvýšení finančních nákladů. Věřím, že i tyto problémy bude ministerstvo zvažovat při přípravě rozpočtu na příští rok. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury.
Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava...
Děkuji, pane místopředsedo.
Pouze se omezím na konstatování, že byla ukončena obecná rozprava, tisk jsme přikázali garančnímu výboru a bylo přestávkou přerušeno projednávání právě v okamžiku, kdy jsme měli pouze hlasovat o přikázání dalším výborům. Takže myslím si, že přítomnost ani paní ombudsmanky ani pana ministra v tuto chvíli by nebyla předmětná.
Jinak máte pravdu, pane předsedající, ale neměl ani co mluvit pan předseda Sklenák. Pokud vystoupil on, tak by bylo nefér, kdybych nemohl vystoupit i já. My jsme si odhlasovali přítomnost paní veřejné ochránkyně práv po celou dobu tohoto bodu. Nebylo řečeno, že po určitou část, byť hlasování, tady být nemá. O to přerušení jsem poprosil já, protože to hlasování, které nás teď čeká, je mimořádně sofistikovaná materie. Já si nepamatuji návrh, který by byl navržen tolika výborům a komisím jako tento, a my jsme k tomu přistoupili opravdu velmi zodpovědně a zvažovali jsme, pro jaké přikázání hlasovat budeme a nebudeme, a ještě těsně před hlasováním jsme to s přítomnou paní veřejnou ochránkyní práv chtěli konzultovat, leč nemohli jsme, protože tu není a není tu ani příslušný ministr. Tento návrh nám předkládá pan ministr bez práce a on tady není! Vyžádali jsme si přítomnost paní veřejné ochránkyně práv a ona tady není! Já si myslím, že paní kolegyně Černochová má absolutní pravdu a že to prostě nelze bez přítomnosti těchto funkcionářů projednávat.
Eviduji zde procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní ombudsmanky. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Máte slovo. Otevírám bod Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Soňa Marková. V tom případě požádám, aby za navrhovatele zasedl zde ke stolku pan poslanec Stanislav Mackovík a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Igor Nykl. A nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Požádám tedy pana poslance Svobodu o jeho příspěvek k tomuto bodu.
Z toho důvodu myslím, že je potřeba některé věci skutečně znovu otevřít a zopakovat. A já bych chtěl jenom připomenout jednu zásadní věc.
Každý se vyjádří svým hlasováním. Pan předseda Kováčik už řekl, že ano. Ostatní - dobře, nikdo se nevyjadřuje. Tak, myslím si, že to je opravdový stav Poslanecké sněmovny. Hlasování pořadové číslo 8, z přítomných 131 poslance pro 130, proti nikdo. Postup hlasování byl schválen. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Dále - aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice. Já to přečtu ještě jednou.
V tom případě prohlašuji hlasování číslo 10 za zmatečné a prosím pana zpravodaje, aby přesně formuloval návrh usnesení.
Aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice.
Děkuji, pane předsedající.
Svým hlasováním se vyjádříme k tomu, jestli jsme přesvědčeni o tom, že tento úkol má být dále plněn, nebo je plněn jiným způsobem, adekvátním té situaci. Já vás chápu, dokonce vím, do jaké prekérní situace jsem se dostal, že jsem dal slovo panu ministrovi, ale co mám dělat. Prosím, paní poslankyně Černochová.
Dobré odpoledne.
Děkuji.
Pane předsedající, paní a pánové, já nepovažuji vystoupení pana ministra uprostřed hlasování za otevření rozpravy. Je to můj výklad, prosím, buď ho přijmete, nebo ne.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě nechám hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, protože to byl návrh procedurální, a to bez další rozpravy. Jenom podotýkám, že páni ministři vnitra a obrany nemohou změnit žádný návrh na usnesení. To je stanovisko, které zastávám v tom procedurálním sporu. Samozřejmě nemohu upřít těm, kteří mají přednostní právo, jejich právo vystoupit. Prosím, zástupkyně předsedy klubu ODS.
Já jsem nechtěla, aby páni ministři měnili usnesení, které tady bylo diskutováno, a dostali to zadání.
Ještě s přednostním právem pan místopředseda Petr Gazdík.
Prostě občané Vlachovic-Vrbětic od nás už čtyři měsíce očekávají jasné usnesení a úkol pro vládu. Mně je úplně jedno, jestli schválíte můj návrh nebo návrh pana poslance Hovorky či kterýkoli jiný.
Proto si dovoluji požádat - a myslím si, že je to naše povinnost, že je naše povinnost, abychom domácí veřejnosti i mezinárodní veřejnosti jasně řekli, jaký má názor Poslanecká sněmovna. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna by - nemyslím si, že jakékoliv usnesení Poslanecké sněmovny zvrátí vůli pana prezidenta udělat cokoliv. Ale myslím si, že je naší povinností, když toho už zřetelně není schopna vláda, aby Poslanecká sněmovna své stanovisko řekla jasně. Já nevím, jestli mě pan předseda Faltýnek překřikuje schválně, abych nebyl slyšet, nebo tak jako že to dělá vždycky.
Pane předsedo, já se omlouvám, ale vyzvu všechny kolegy, protože ten hluk jde ze všech stran. Prosím, abyste se posadili na svá místa, a pokud si máte co říct, abyste tak učinili v předsálí a nerušili právě řečníka, který je u pultíku.
Klidně stůjte, kolegové, to mi nevadí, ale nechte mne mluvit, když už mám to slovo. Takže prosíme o zařazení tohoto bodu. Žádá proto prezidenta republiky, aby uctil jejich památku vhodnějším způsobem než holdem ruským zbraním, které dnes ohrožují suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, jejíž občané při osvobozování České republiky padli také. - To by byl návrh usnesení, který bychom přednesli. Nám to prostě nesmí být jedno! A proto si vás dovoluji požádat o podporu zařazení tohoto bodu.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu předsedu klubu ANO 2011 Jaroslava Faltýnka.
Hezké odpoledne kolegyně, kolegové. Vážená paní předsedající, dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu číslo 131 pořadu schůze, sněmovní dokument 2124, Zřízení vyšetřovací komise k výstavbě tunelu Blanka.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovoluji si jménem skupiny předkladatelů požádat o mimořádné zařazení projednání sněmovního tisku 394, plemenářský zákon, a to v tom smyslu, abychom zkrátili dobu projednání tohoto sněmovního tisku o 30 dnů, a to dnes po pevně zařazených bodech.
Dalším v pořadí je pan poslanec Kolovratník.
V programu schůze v tuto chvíli máme zařazené dva volební body, je to Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky. Je to za prvé návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a tím druhým novým bodem by byl návrh na jmenování osmi členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Děkuji.